Takže si zkuste popřemýšlet a srovnat své priority.
Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Jenom velmi krátce. Prostřednictvím paní předsedající, jde, milý Zbyňku. Tahle parta sem nepřišla dodržovat zákony. Tahle parta sem přišla makat. Prostě to jde.
A je to námitka. Protože nezazněl návrh na vyčlenění jiných hodin tak, jak přesně říká jednací řád.
Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Garanční výbor doporučuje Jedna byla předložena ve třetím čtení, takže tento bod se naplní.
Dám o přednesené proceduře hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 164 přítomných, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním.
Podstatou pozměňovacího návrhu Senátu je zrušení problematického parametru, kdy obce získávají 30 % výnosu z daně příjmu fyzických osob z přiznání. Tímto bych vám chtěl poděkovat za veškeré informace uvedené v korespondenci ze dne 13. července a 28. srpna. Rád bych zároveň vyjádřil rámcový souhlas s postojem Ministerstva financí vůči stávajícímu nastavení koeficientu sdílení daně z příjmu fyzických osob. Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena. Toto stanovisko opírám o naši programovou zásadu rovnosti všech obcí. Takže není to pravda. Obce s tím souhlasí. Obce to podporují. Tak já nechápu, proč se tady neříká pravda. Ano, byl rozpočet, já jsem tady seděl a potom jsem šel do nemocnice na vyšetření. Takže celkově jsme vybrali asi 22 mld. navíc! Takže nikdo nebyl arogantní. A samozřejmě jsme založili tu komisi a paní poslankyně Kovářová má pravdu, že státní úředníci mají své životní tempo. Takže jsem hned psal Matejovi, takže tady je ten zápis. Tady vám ho dám. Úředník je pomalej. Ale neřekla jste všechno, co jsme se bavili na té komisi. Neřekla jste, že jsem vás vyzval k podpoře EET. Právnických osob! Tak když chcete pomoct obcím, tak konečně podpořte to EET! Tam jste se probudili po roce, je to schválené a nevím, proč skutečně se svolává mimořádná schůze na to. Takže já si myslím, že není pravda, že jsme arogantní. Naopak, já obce podporuji, také žiju v té obci, jak tady někdo říká, ano, v Průhonicích to funguje dobře. Taktéž i v dalších obcích. A samozřejmě tady je tendence ukazovat některé obce, které hospodaří hůř, a házet to na daně. Není to pravda. Protože my ty daně ještě vybereme do konce roku. A bude ta bilance ještě lepší, takže obce dostanou ještě více. Ale vy víte dobře, že dostáváte veškeré informace předem. Vy jste nejaktivnější, všechny dotazy, informujeme vás. Nebudu ho tady číst. A my to chceme změnit.
Já vám děkuji. Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš.
Máme tady dnes před sebou tři armádní zákony. Tyto tři zákony se, prosím pěkně, musí projednávat v celku, není možné tyto tři zákony dělit. Do polední pauzy, respektive do pauzy, která byla vyhlášena volebním výborem, nám zbývá hodina a půl. To si přesně myslím, že je ten čas, kdy tyto zákony důstojně stihneme projednat. Proto vás tedy všechny zdvořile prosím, abychom se odhlásili, abychom přerušili tento bod klidně po těch armádních zákonech. Takže vznáším tento procedurální návrh. Jedna alternativa je teď projednat ty tři zákony, doprojednat je a po nich se vrátit k tomuto přerušenému bodu.
Prosím, máte slovo.
Vidím, že lavice zpravodaje i předkladatele návrhu je prázdná, pan ministr financí tu není a Radko Martínek jako senátor předkládající a obhajující tento návrh také nemá příliš mnoho času na to, aby se věnoval debatě.
Pane poslanče, pan senátor je v sále, předpokládám, že pan ministr si odskočil.
Vláda řekla nechceme druhý pilíř, víme co s důchody, sebereme na důchody peníze někde jinde a přijdeme možná někdy s nějakou koncepcí. Proto vznikl politický obchod, který se jmenuje - přidáme jednotlivým krajům finanční prostředky, protože je určitě potřebují. Středočeský kraj, kde se občas zúčastňuji jednání krajského zastupitelstva, ten už si finanční prostředky z tohoto zákona, který teprve projednáváme, začlenil do svých výdajů i příjmů. To je fakt, který je neoddiskutovatelný. Možná byste čekali, že to půjde na významné posílení dopravní obslužnosti anebo investic do dopravy. Ale ti z vás, kteří jsou pragmatičtí, vědí, že to tak není. Ono už to tady padlo. To, co se tady vytvořilo, je evidentně jenom jakási politická mlha. Bylo potřeba splnit zadání, které říká: nadpisy jednotlivých článků v novinách musí říkat Senát se postaral o to, že obce dostanou nějaké peníze. Tohle je princip, který už mi tedy vadí. Jenomže jste se na ně vykašlali. Není to pravda a je to v rozporu s jejich názorem. A znovu říkám, mě nepřekvapuje, že likvidujete motivační složku.
U branného zákona zvolil výbor pro obranu ten postup úplně stejný, to znamená ten komplexní pozměňovací návrh v tom pořadí. Aspoň takto jsme byli ubezpečováni, že toto je správná procedura, i když souhlasím s panem předsedou klubu ODS Stanjurou, že trošku postrádá logiku. Ale je takto schválená legislativním odborem. A už jsme tak postupovali dnes jednou.
Dobře. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu procedury přednesené paní zpravodajkou. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním. Proti? Hlasování končím. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Nyní tedy budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Paní zpravodajko, jestli se nemýlím, tak o všech návrzích bylo hlasováno.
Ano.
Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Také ne. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Říkalo se, že nějaké výstupy budou z pracovní skupiny. A poslední, které si neodpustím. Systém RUD je velmi složitý systém a vztahovat ho na EET je prostě špatně.
Připraví se pan poslanec Pavera.
Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Votavu a potvrdit, že ano, rozpočtové určení daní nikdy nemůže být spravedlivé. A znovu připomínám, že velmi jednoduše a velmi snadno jsme mohli pomoci obcím v těch dvou krocích tak, jak zněl návrh trojice poslanců za Občanskou demokratickou stranu. A ještě jedna krátká poznámka. Obce opravdu hospodaří nejlépe. Připomenu jedno číslo. Připomínám, že my tento dluh vyprodukujeme na státní úrovni za jeden jediný rok. Čili peníze bychom měli přerozdělovat a směřovat tam, kde se nejefektivněji využívají, a to je do rozpočtu samospráv, do rozpočtu obcí.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera.
Není to trošku nápadné? Že i pan ministr Babiš tady přece jasně říkal: Pojďme udělat skupinu, příští rok se k tomu vrátíme a uvidíme, co se dá z toho udělat. A jsem proti tomu, že jsme nepodpořili navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Všichni víme, že kraje potřebují zvýšit rozpočtové určení daní, a všichni jsme to také podpořili. Ale potřebují také obce. A pokud alespoň trošičku žijete ve svých obcích a se svými starosty, tak prosím podpořte v příštím roce nějakou další novelu o rozpočtovém určení daní, která přinese obcím a městům více peněz na to, abyste nemuseli prosit o dotace, ale mohli smysluplně plánovat do budoucna a zvelebovat své obce a města.
Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Připraví se pan poslanec Novotný.
Dovolte mi, abych krátce zareagoval na svého předřečníka pana poslance Votavu. Pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, jaká účinná opatření na zlepšení výběru daní máte na mysli, kterým bráníme? Myslíte snad tu balkánskou novinku, která na Balkáně nepřinesla žádný větší výběr DPH? To je snad jediná, které my bráníme. A já si myslím, že to snad všichni ocení. V tom rozpočtu máte nereformovaný penzijní systém, nereformovaný sociální systém, nereformovaný zdravotní systém. A do tohoto rozpočtu potřebujete obecní peníze. Já bych chtěl připomenout, že to není první zákon a první novela za poslední měsíce, která jde proti obcím. Připomenu horní zákon, kde jste se rozhodli vzít více peněz z vytěženého nerostu do státního rozpočtu na úkor obcí. Stejný poměr jste změnili v hazardu. Více peněz pro stát, méně pro obce. Vy prostě na ty obce kašlete, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající!
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jednou ze základních rolí Senátu v našem ústavním systému je být jakousi pojistkou a dohlížet na to, aby legislativní proces probíhal tak, jak má. Nepochybně v rámci toho procesu je legitimní, aby Senát přišel s takovým návrhem, s jakým přichází. A já si z principu nedovedu představit, že bych se byl ochoten vyjádřit k něčemu, co takovou přílohu nemá.
Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Votavu.
Ona řekla, jak vůbec může souviset DPH s opatřeními, která děláme, která činíme. No samozřejmě že souvisí výnos DPH s těmi opatřeními. A teď mám na mysli kontrolní hlášení, teď mám na mysli elektronickou evidenci tržeb.
Prosím, máte slovo.
Ráda bych reagovala na kolegu Votavu, kterého si samozřejmě také vážím. Nicméně asi dobře neposlouchal, co jsem říkala. Já jsem říkala, že systém rozpočtového určení daní s EET absolutně nesouhlasí. Ale celkový systém rozpočtového určení daní reaguje na hospodářskou situaci jako celek. Nemůžeme to měnit podle toho, jak se vybírá, či nevybírá. Někdy obce, a to se ukázalo v období krize, prostě měly snížené příjmy, a obce dýchají a jejich rozpočty s hospodářstvím.
Budování, udržování záložní armády je také jednoznačně velmi výhodnou, efektivní a méně nákladnou alternativou k rozšiřování armády profesionální, jejíž význam a smysl však nechci nijak snižovat, spíše naopak. Nemůže být pochyb o tom, že od samého začátku byla poctivá snaha o nalezení konsenzu a že se jedná o dobře promyšlenou, a já doufám, že mi to potvrdí i legislativa, kvalitní normu. Závěrem bych vás tedy chtěla požádat jak o podporu tohoto návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, tak zároveň o podporu mých dvou drobných pozměňovacích návrhů, které mají posílit motivační a rekrutační aspekty této normy, jak jsem již uvedla v průběhu druhého čtení i v diskusi, která se týkala branného zákona. Já bych ještě zmínila jednu věc, kterou považuji za důležitou, a myslím si, že se v tom shodneme s panem ministrem i s ostatními kolegy. Jestli dovolíte, protože se na mě obracela celá řada příslušníků aktivních záloh a požádali mě, abych to tady řekla, tak se jejich jménem důrazně distancuji od toho, aby je někdo s těmito lidmi spojoval.
Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo. Byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy, a to včetně komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro obranu. Jedná se tedy o komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A obsažený v usnesení garančního výboru pro obranu. Ty se týkají zejména peněžních náležitostí příslušníků aktivní zálohy a řeší tak primárně naplnění rekrutačních cílů záloh, kdy zůstává možnost vykonat dobrovolné vojenské cvičení pro takzvané dobrovolné brance, ale současně se zvyšuje motivace pro zařazení do aktivních záloh, a to zejména pro studenty vysokých škol. Tyto pozměňovací návrhy se týkají postavení vojáků v aktivní záloze a možnosti jejich nasazení v operačním nasazení v zahraničí. Takže jestli dovolíte, nejprve bychom hlasovali samostatně o pozměňovacím návrhu B1. Následně bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo. A my bychom měli rozhodnout nejprve, že přijmeme ten nový, jakoby nový návrh zákona pod písmenem A. Rozumím tomu, že to zřejmě udělala legislativa, že to schválil výbor, ale abychom... protože ten zákon má širokou politickou podporu, abychom neudělali nějakou procedurální chybu.
Čas určený na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První z nich má přihlášenou paní poslankyně Věra Kovářová, takže tu odmazávám. Nehlásí se. Další faktickou poznámku má pan poslanec Grospič.
Rozpočtové určení daní je v podstatě v rozpočtu zapracováno alternativě.
Domnívám se však, že v případě novely zákona o rozpočtovém určení daní kolegové senátoři ustřelili poněkud vedle. Ano, senátní návrh jde na první pohled vstříc tomu, po čem již dlouho jako Občanská demokratická strana voláme, a sice po narovnání rozpočtového určení daní nejen směrem ke krajům, ale také k obcím. Jde však skutečně pouze o první pohled. Jsem doslova omráčen arogancí, se kterou Ministerstvo financí přistupuje k obcím. Těm doslova přes noc hodlá osekat významnou část příjmů. Jak s omezenými prostředky obce vystačí, už ministerstvo nezajímá. Není žádným tajemstvím, že rozpočty obcí jsou již nyní často napjaté. Starostové rozpočty neplánují jen na jeden rok, ale na delší časový úsek. Otázky, jakým způsobem budou financovat své projekty, jak zabezpečí rozvoj, ale běžnou údržbu už ministerstvo neřeší. Překvapuje mě, že vláda tvořená socialisty zcela ignoruje sociální aspekt předkládané legislativy.